Děkuji, paní předsedkyně.
Dobré poledne vám přeji, kolegyně, kolegové. Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které se přihlásil pan ministr.
Proč to dělám? Je to opravdu z důvodu reakce na tuto situaci, která se týká specificky této skupiny. Proto tady tato úprava.
Děkuji moc. Já jsem ten pozměňovací návrh, pane ministře, četl, my ho podpoříme. Takže my samozřejmě nemáme žádný problém s dřevěnými peletkami a tady toto podpoříme.
Děkuji. Další v podrobné rozpravě je přihlášen pan poslanec Juchelka.
Děkuji, pane předsedající.
Zatím poslední do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Kaňkovský.
A ta nálepka je samozřejmě negativní a ona už potom implikuje to, že to je vlastně dezinformátor. Děkuji panu premiérovi za jeho odpověď.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Nyní je přihlášen pan předseda vlády s přednostním právem.
Opravdu nemíchejme jablka s hruškami. Takových příkladů bychom mohli najít celou řadu. Tedy pro všechny ne, ale pro část společnosti. Já s tím nebudu souhlasit, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych měl proti němu bojovat jiným způsobem, než že vysvětluji, že vláda udělala dost. A toto je podle mě důležitý demokratický střet a tady bych zase já s vámi stál na jedné straně, kdyby někdo měl pocit, že tento střet má jakkoliv omezovat.

A teprve když to neopravíte, tak dostanete pokutu. My zas na to reagujeme tím způsobem, že u těch nařízení je problém, že vlastně není žádná transpoziční lhůta. A vy jste to nenotifikovali, protože to nemáte vůbec. Tam ty pokuty jsou poměrně citelné. Když jsme přebírali vládu, tak jsme vlastně zjistili, že ten stav byl, že nebylo řádně notifikováno, ale vlastně přijato do našeho právního řádu, 36 směrnic. Dneska se to teda výrazně zlepšilo. Aktuálně jsme na nějakých 15 směrnicích, kde samozřejmě ono to nabíhá, ale něco se ubírá.

Děkuji, pane ministře. Další s přednostním právem - respektive máme tady faktické poznámky. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Ožanová.
Pane ministře, vás mohu oslovovat přímo. Mně ve vašem shrnutí chyběla jedna zásadní věc pro dnešní jednání, včerejší a dnešní, možná i zítřejší jednání, a to je, kolik stojí chod vašeho ministerstva. Vaše ministerstvo neexistovalo v minulém volebním období, proto to srovnání je docela složité s předchozí vládu, ale víme, že ministerstvo řídíte, že má nějaké výdaje, že přibralo nějaké zaměstnance. Tato statistika mi chyběla.
Děkuji za dodržení času.
Krásné dobré dopoledne. To vaše ministerstvo, to sedmnácté ministerstvo, které tady bylo zřízeno, oni vám to místo zřídili právě proto, abyste na tu Legislativní radu vlády chodil.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tedy budu věcná, já do vás nepůjdu v žádném případě nějak tvrdě. To je jedna věc. Než dojde k transpozici jedné směrnice, tak už přichází druhá směrnice, takže většinou se ani nepotkají. A než to stačíte transponovat do našeho práva, tak vlastně se to míjí ve své podstatě. Vlastně ve své podstatě ten druhý sektor ani neví, co bude následovat, protože už se vymýšlí zase něco jiného. A chtěla jsem se zeptat ještě jednu otázku. Tak by mě zajímalo, kolik zákonů tato vláda, které si vlastně dala do toho legislativního plánu prací, přijala a kolik bylo nadstandardně přijato. To znamená, že nebyly v tom legislativním plánu prací.
To byla poslední faktická poznámka. Vracíme se do rozpravy, do které je s přednostním právem přihlášen pan ministr kultury Baxa.
Programové prohlášení této vlády bylo z hlediska jeho obsahu velkým varováním. Ale ještě mnohem horší byla ta skutečnost, že je Fialova vláda v některých ohledech velmi brzo začala naplňovat v praxi. A naopak, nenaplnila řadu slibů v tomto prohlášení obsažených, zejména ve vztahu ke zdravotně postiženým důchodcům a rodinám s dětmi. Místo toho jste posílali občany na úřady práce pro sociální dávky. Vláda tento stav nezměnila k lepšímu ani o pověstný milimetr, přestože je to zásadní problém sociálního systému ve vztahu k existenčně nejohroženějším skupinám obyvatel. A aby rovněž tomuto orgánu předložil zprávu o aktualizaci podoby těchto formulářů. S tím, jak se pan ministr Jurečka k naplnění tohoto usnesení postavil, nemůžeme být spokojeni. Dalším velmi asociálním opatřením Fialovy vlády bylo jarní výrazné snížení slev na jízdném pro studenty a seniory. Rozpočtová úspora tohoto kroku přitom byla naprosto marginální. Představovala jen okolo půl procenta aktuálního schodku státního rozpočtu a pouze asi desetinu procenta všech rozpočtových výdajů, ale došlo tím ke zcela nepřijatelnému snížení kvality života studentů a důchodců, kteří se mu nemohli nijak bránit. Šlo doslova o facku do tváře těm sociálně nejslabším skupinám občanů. Vládní koalice a její poslanci posléze ve Sněmovně odmítli náš návrh zákona na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Šlo o návrh, na kterém jsem spolu s odborníky na tuto problematiku a dalšími kolegy pracovala téměř tři roky. O návrh, který by ani v nejmenším neohrozil žádného slušného a poctivého člověka, který potřebuje od státu pomoc. Náš návrh zákona by současně ani nijak nepoškodil ty občany, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat, tedy naše seniory či zdravotně postižené. A umožnil by i ukončení nemravné praxe obchodu s chudobou a působil by proti rozšiřování stávajících a proti vzniku nových vyloučených lokalit. Pracující lidé nesmí být oproti těm ostatním neustále diskriminováni. Vládní poslanci si to, hodnoceno na základě jejich hlasování a odmítnutí našeho návrhu, zřejmě nemyslí. Letní měsíce loňského roku byly časem, kdy vláda předložila návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši 5 000 korun, který jsme i my za SPD podpořili a předložili k němu řadu pozměňovacích návrhů. Jednalo se ale o návrh nedostatečný, nesystémový a opožděný. Agenda podávání žádostí o tento příspěvek byla pro občany často administrativně náročná a ještě více zahltila již tak nesmírně přetížené úřady práce i kvůli nesmyslnému rozdělování rodin do dvou skupin, z nichž jedna o příspěvek žádat nemusela a druhá ano. Důležitou kapitolou sociální politiky je problematika důchodového systému, který akutně vyžaduje změny, jež by pomohly našim starobním, invalidním, pozůstalostním důchodcům, zejména hlavně těm nízkopříjmovým. Závěrečné čtvrtletí roku 2022 bylo bohužel charakteristické prudkým zhoršením sociální a příjmové situace širokých vrstev českých občanů. Příčinou a hlavním důvodem tohoto stavu byla naší vládou absolutně nezvládnutá energetická krize kulminující astronomickým růstem cen elektřiny a plynu a opožděnou a naprosto nedostatečnou vládní reakcí na něj. Sloučení těchto dvou kategorií dohromady ze strany vlády se stejnou výší normativů totiž poškozuje nízkopříjmové dvoučlenné domácnosti. Ještě výraznější zvýšení těchto normativů jsem považovala za nezbytné zejména z důvodu enormního růstu cen energií, který vládou stanovené normativy dostatečně nereflektovaly. Všechny tyto návrhy vládní koalice smetla ze stolu a poslala statisíce domácností do energetické chudoby a do velmi kritické situace z hlediska jejich schopnosti hradit dlouhodobě náklady na bydlení. Hořké plody tohoto vládního přístupu budeme sklízet ještě velmi dlouho. Vláda a ministr práce a sociálních věcí rovněž naprosto rezignovali na jakoukoliv vlastní legislativní činnost ve směru nutné pomoci sociálně ohroženým skupinám občanů. Příkladem budiž situace zdravotně postižených občanů a rodin s nejmenšími dětmi.
A to je přece naše povinnost jako opozice vám říci, že to děláte blbě. Takže něco prostě děláte blbě. A to, co nám tady vykládáte, jak je všechno skvělé. Dokonce teď jsem nad tím přemýšlel, když tady mluvila paní Langšádlová, a dva profesoři z řad opozice jí tady kladli otázky, tak my ani nemůžeme vědět, kdy ministryně pro vědu a výzkum bude řečnit, kdy bude mluvit, aby se ti lidé mohli připravit, protože to na žádné tabuli není. Je to prostě katastrofa. Děláte z toho frašku a já si takto parlamentní diskusi o nedůvěře vládě prostě nepředstavuji. Diskuse je otázka - odpověď. Z internetu - no dobře, a kdo je zdroj? Nemáte zdroj, tak jsou to jenom řeči, kecy s prominutím. A já se teď tím budu řídit, ostatně snažím se o to vždy a většinou je to lepší a srozumitelnější způsob argumentace než pouze způsob vybičovaných emocí, nekonkrétních tvrzení, i pro posluchače a občany, a já doplňuji, i než vysílání nějakých signálů. Týká se nyní každé šesté domácnosti. Dále jsou to otcové samoživitelé a matky samoživitelky. Dalších 16 % českých domácností má podle tohoto průzkumu nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. U rodičů samoživitelů je to zhruba polovina. To je velmi tristní vizitka působení této vlády. Desetina obyvatel České republiky žije v chudobě. A prognózují, že tento počet bude vzhledem k ekonomicky nepříznivé situaci ještě dále narůstat. Tak pane premiére, první milion obyvatel České republiky tady na vás čeká. První milion, a bude se to horšit. Zaznamenali jste někdy, že by se představitelé současné vlády těmito alarmujícími analýzami zabývali, že by je citovali a zároveň oznamovali, jaká opatření přijali a přijmou, aby tyto neblahé sociální trendy zvrátili? No proto jsme tady přece, proto se hlásíme k nedůvěře vládě a vysvětlujeme vládě, proč tady stojíme. Tady jsou jasná data a argumenty. Víme, že tomu tak není. Některé důchody jsou například velmi nízké a mnoho lidí sociálním systémem bohužel propadává. To je na prahu roku 2023 něco naprosto neslýchaného. Všechny tyto návrhy tady ve Sněmovně již více než rok leží a vládní koalice blokuje jejich projednání. Samozřejmě SPD už poslalo do Sněmovny více než 40 návrhů, 40 návrhů zákonů. Vládní koalice zrušila opoziční okénko, takže jsme možná projednali za ten rok a půl jedno čtení jednoho návrhu. Prostě opozice, jak říká správně paní předsedající, má sedět v rohu a šoupat nohama. Ale my se tím řídit nebudeme. Což je pro ty lidi samozřejmě něco hrozného.
Nyní pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Lang. Děkuji za dodržení času.
K panu kolegovi Flekovi, prostřednictvím vás. Víte co? kdyby tady hovořil ministr, hovořil jeden zástupce stanového městečka, tak bychom to pochopili, že to je prostě nějaké zhodnocení situace. Ale prostě 15 nebo 16 oslavných proslovů, kdy asi úplně jste neříkali, že všechno je zalité sluncem, ale prostě všechno je to bezvadné. Já nevím, jestli vy žijete v nějaké jiné části Země, než žijeme my. Je tam celá řada zásadních témat. Zaplatilo se to ze státního rozpočtu, z rozpočtu Ministerstva vnitra, pravděpodobně, tyto hrátky. A mě by zajímalo, jestli pan ministr vnitra třeba bude takový borec, že třeba řekne ano, udělal jsem chybu, není to úplně ono, a zaplatí to třeba ze svého, pošle to na samoživitelky, pošle to na nějaké dobročinné účely nebo na nějakou charitu, ty peníze. Protože opravdu 210 000 korun není málo peněz. Bylo nám to zdůvodněno, že to jsou policisté z ochranné služby.
Já si taky dovolím reakci. A pořád se nemusím opakovat s tím, že je na předsedajícím, jestli rozpravu otevře, nebo neotevře. Kdyby pan Bartošek řekl, že není shoda předsedů poslaneckých klubů, tak by to bylo správně. Ale je to vždy na předsedajícím schůze, kdy rozpravu otevře. Chtěla bych vyzdvihnout všechny ministry, kteří tady dnes byli a postupovali tak a podstoupili tu rozpravu. Myslím si, že to bylo daleko efektivnější. Reagoval až po volbách a až teprve pak znovu zavedl ty kontroly. Ale mělo to být už daleko dříve. Zároveň bych chtěla zmínit, že tato vláda vůbec nejezdí do regionů, nejezdí do krajů. Vůbec to neexistuje. A ty inspekční cesty pana premiéra, že přijede na Ministerstvo zdravotnictví, dají si kávičku, dají si koláček... Já se omlouvám, já si myslím, že takové cesty by měly být v nemocnicích, měly by být na úřadech práce, měly by být tam, kde jsou ty problémy, aby se řešily. Ale tak to vůbec bohužel není. A je to strašně smutné. Ta vláda je prostě arogantní a přezíravá. Tak to je.
A ještě než mu dám slovo, přečtu omluvy. Pan poslanec Berki bere svou omluvu zpět. Prosím, máte slovo.
Není to pravda. Zaznělo to i na výboru pro bezpečnost. Tak bych prosil, abychom zde nezanášeli takovéhle právě dezinformace nebo nepravdy. Jestli to dělá stejná firma, no prosím. Ale co to s tím má společného?
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Já opravdu jenom s faktickou - k paní kolegyni Vildumetzové. Není pravda, že by ministři nejezdili po krajích, po regionech. Jenom já osobně jsem si vymohl do Jihomoravského kraje ministra školství se svou kolegyní Janou Krutákovou a Martinem Hájkem, aby objel školy. Byla tam paní ministryně Jana Černochová v Jihomoravském kraji. Teď záleží na tom, zda si o to řeknete. Proto nechápu, z jakého důvodu říkáte, že nejezdí po krajích. U nás po krajích teda jezdí. Takže opravdu za mě ministři jezdí, a do Jihomoravského kraje velice často.
Děkuji, pane poslanče.
Těch výjezdů se účastnili také zástupci zřizovatelů, to znamená ať už krajských úřadů, nebo městských úřadů.
Za rok se to stalo. Správa železnic je dneska velmi daleko, má uzavřené smlouvy na převzetí technických norem s francouzským SNCF. Má ve svém týmu novou organizační jednotku Stavební správa VRT, ten tým má přes 50 lidí a vše běží, vše se chystá. Kolegové říkají, potřebujeme jasné, transparentní kompenzace pro obce, tak jak je to třeba u jádra, u úložišť jaderného odpadu. Potřebujeme výrazně zjednodušit EIA, procesy EIA, už proto, že vysokorychlostní železnice je ze svého principu ekologická. Potřebujeme aktualizovat možnosti modernizací nebo možnosti aktualizací zásad územního rozvoje, umisťovat ty tratě do území. Víme, že pokud tato vláda chce dodržet sliby, které dala, a pokud chce udržet to tempo nastavené vládou předchozí, vládou hnutí ANO, že od roku 2026 bude potřeba v rozpočtu až 20 miliard každý rok na výstavbu, na rychlé tempo výstavby vysokorychlostních tratí. Opět se ptám, jaká je realita? Ministerstvo dopravy má, přátelé, ve svém plánu legislativních prací na letošní rok jeden jediný zákon. Jeden zákon na celý rok. A pokud jsem se dobře díval, je to drobná malá implementace evropského práva ve věci vybírání mýtného, poplatků a interoperability mýtných systémů v rámci Evropy. Nic víc, nic jiného. Žádná novela liniového zákona, žádná příprava speciálního zákona k vysokorychlostním tratím. A toho času je extrémně málo. Takže pomalé dopravní zákony a prakticky nulové, velmi nízké tempo rezortu Ministerstva dopravy, žádný tah na branku. To je vše za mě jako stínového ministra dopravy a poslance Parlamentu České republiky, přátelé. Bohužel vnímám, jak špatně komunikujete v obecné rovině, jak mlžíte, lžete o svých úspěších, jak si přivlastňujete úspěchy předchozí vlády, jak v rezortu dopravy ukazujete hezké tiskové zprávy, ale bohužel v zásadních rozvojových otázkách přešlapujete na místě a nemáte tah na branku. Tato vláda moji důvěru nemá a nikdy mít nebude. Děkuji za pozornost.
Mám zde dvě faktické poznámky - první pan poslanec Strýček.
Paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já teď využiji nakrátko technickou nebo tady tuto dvouminutovou možnost říct tady svůj názor. Já jenom řeknu svůj názor. To bylo taky těsně před volbami, taky jsme to neoznačovali, že se jedná o předvolební kampaň. Nyní ale pojďme k meritu věci. Osm z deseti obyvatel podle průzkumu Česka si myslí, že se země ubírá špatným směrem. Velmi podstatným způsobem sílí i pesimismus na trhu. My zde projednáváme návrh na vyslovení nedůvěry vládě.
Další s faktickou poznámkou pan předseda Výborný.
Škoda. Já považuju za naprosto legitimní, že nevyslovíte vládě důvěru, že máte kritické připomínky. Ale jestli něco bych byl rád, tak aby tady zazněly věci pravdivě. A vy tady budete povídat své příběhy o různých organizacích a podobně.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kolovratník.